Ano, pole se můžou vybydlet, můžou zničit. A vůbec nám nepodsouvejte to, že my nechceme odškodnit toho, komu bylo něco sebráno, ublíženo, a že nechceme napravit křivdy z minulosti. Naopak. Já nemám problém s církevní restitucí. Já nemám problém s odlukou státu a církve. A kdyby to bylo postavené tak, za ty hektary je 10 Kč a potom za to, že jste nám to vybydleli, že to bylo poškozené, ještě vám dáme dalších 50 miliard, asi bychom říkali, že to je moc, ale mělo by to logiku.
Děkuji.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Buďto to je jednoduché, nebo to je složité. Pokud to je jednoduché, tak to zanalyzujte, netvrďte, že to stojí 200 milionů, že to nejde. Chtěl bych tady teď říci, že toto považuji za velmi nepřijatelnou, účelovou zkratku, navíc od poslance strany, která církevní majetek ukradla a zplundrovala. A nejen majetek ukradla, ale také perzekvovala, mučila a zabíjela církevní představitele. Podstatné je totiž to, jak se s majetkem zachází. A pokud se tady někdo pokouší tomuto problému nasadit karikaturní masku partajních ilustrátorů z 50. let zobrazující vypasené mnichy a kněží okrádající dělnickou třídu, tak je to pro mě velmi nepřijatelné také. Ale tahle karikatura je ovšem spolu s upevňováním spojení ve vládní trojkoalici důvodem, proč tady dneska už tuším sedmou hodinu sedíme. Osobně jsem jako primátor mnohokrát jednal a spolupracoval s představiteli církví v našem kraji. A pokud mohu něco s jistotou říci, tak to, že pro lidi, kteří jako věřící v církvích pracují, je osobní finanční motivace na posledním místě, nebo vůbec neexistuje. To, co ale tito lidé chtějí, je to, aby měli právní jistotu, aby se dodržovaly uzavřené dohody, chtějí řádně spravovat svůj majetek a chtějí provozovat zařízení, která mají s evangelickým poselstvím přímou souvislost. A i v souvislosti s tím musí také zaměstnávat lidi, kteří očekávají mzdu v naší zemi obvyklou. Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže v Teplicích; Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola v Bohosudově; Křesťanská základní škola Nativity v Děčíně; Dům dětí a mládeže Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích. A určitě také nesmím zapomenout na charitativní činnost. Ono už to tady v globále padlo. Účelem tohohle zasedání je pokračování komunistické války proti církvi. Je pro mě jen s podivem, kolik poslanců se této války zúčastňuje.
Prosím, máte slovo.
Kolegové, kolegyně, já se omlouvám. Nebudu vystupovat, protože k tomuhle tématu opravdu vím málo, přiznám to. Ale rozhodně jsme něco slyšeli a pak jsme slyšeli reakci prostřednictvím pana předsedajícího i pirátů. Celou dobu, co jsem tady v Poslanecké sněmovně, slyším od pirátů, jak se dá všechno dohledat. Všechno je na internetu. A vy jste ti, kteří ho přeci umí používat. Tady jste poučovali, že my starý vlastně ani neumíme používat mobilní telefony. Teď jste to tady slyšeli. Přece jste inteligentní. Jste ta nová generace, která nastupuje. Tak si to spočítejte, že jestliže za hektar je normální cena taková, tak jaký byl únik. Jednoduchý počty. A není o čem se více bavit.
Pan ministr Staněk s faktickou poznámkou. Po něm páni poslanci Třešňák a Černohorský, v tomto pořadí, s faktickými poznámkami.
Tak už řekněte jednoduše, že to prostě nechcete podpořit, a nehrajte si tady pořád na nějaké analýzy. Já myslím, že už to tady bylo stokrát řečeno. Pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího vám to také řekl, tak já to zopakuji znovu. Prostě žádná analýza není, nebyla, nebude. Ono to dráždilo jenom trochu a dalo se to ukecat. Takže já vám to říkám znovu. Když budu chtít, tak si můžu najít jiný vzorec, dosadím do něj jiná čísla z toho rozptylu, který je, a dostanu výpočet mnohonásobně menší, nebo mnohonásobně větší. Je to minimální suma z toho všeho, co zbývá. A já jsem říkal - půjde to na kulturu. Tak řekněte, že to nechcete, a bude to jednodušší.
Děkuji, pane ministře. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách tak, jak jsem je ohlásil. Na řadě je pan poslanec Třešňák. Máte slovo.
Já jsem se sice přihlásil pomocí faktické, nicméně nechci reagovat na předřečníky. Pouze na sjetině mám u předchozího procedurálního hlasování, že jsem se zdržel, byl jsem pro. Hlasování nezpochybňuji, ale rád bych to řekl na záznam.
Pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.
Přesně teď jste slyšel to, co říkal pan ministr.
Prosím, máte slovo.
Já se pokusím reagovat a možná i odpovědět kolegovi předřečníkovi vaším prostřednictvím. To bylo odmítnuto touto komisí a pohybovala se v té rovině odhadů. Ale není tu instituce, která by toto udělala, byť to bylo nabízeno při přípravě tohoto zákona v roce 2012 a bylo to odmítnuto.
Děkuji. Budeme pokračovat těmi, kdo jsou přihlášeni do obecné rozpravy.
Děkuji vám za slovo. Ale úplně logicky selským rozumem. A jedna z těch hlavních, kterou si komunistická strana vytyčila, tak je právě tedy návrh, který tady dnes projednáváme. Tento návrh hodně vypoví o úctě jednotlivých stran a hnutí k právnímu státu.
A to je věc, o které bychom se tady měli bavit.
Může reagovat.
Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu předsedovi Fialovi. Jsem rád, vážený pane předsedo Fialo, že najdeme i společná témata. Já jenom vítám, že nabízíte na tomto řešení spolupráci. Ale to teď nechci říkat. O toleranční dohodě mezi KSČM a hnutím ANO se přece vědělo od počátku a ta dohoda obsahovala mimo jiné také určité programové priority.
Dovolte mi ještě načíst na záznam omluvu.
Zajímavá logika, beru. KDU-ČSL se nehodlá bavit o nějakém možném majetku, údajném majetku. My jsme přesvědčeni o tom, že ten majetek skutečně existoval nebo existuje a že ho církevní organizace vlastnily, takže slovo údajné mně taky přijde velmi zvláštní.
Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Tímto sněmovním tiskem jsme se opětovně zabývali dne 13. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Mám zde faktickou poznámku - pan poslanec Klaus. Máme obecnou rozpravu. Já tu poznámku umožním, protože pokračujeme v přerušené rozpravě, kde byly přihlášky a už vystupovala řada poslanců.
Pouze 10 milionů ročně. Nebudeme nikdy srovnávat potřebnost církví anebo třeba hasičů, protože služba každého z nich je nezastupitelná a obojí je potřebné a záslužné. Bude soud vážit skutečně protiústavní zdanění ukradeného majetku. To, že výše finanční kompenzace mohla být spočítána špatně, připouští i někteří ústavní právníci. Audit a přepočítání náhrad by údajně vyšly na 200 milionů korun. To je sice na jednu stranu hodně, ale jestliže máme vyplatit více než 59 miliard, pak to je oprávněný náklad. Vnímáme výhrady části občanů dané historií katolické církve. A dnes jsou to do jisté míry také bašty obrany, které pomáhají chránit nás všechny, naše rodinné a životní hodnoty, náš národ a jeho kulturu bez ohledu na víru. Obrana takových hodnot, jako je například tradiční rodina. Vnímáme i problém, který má hlavně katolická církev, s údržbou vlastněných památek. Tento problém musí ovšem systémově řešit zákon o ochraně kulturních památek a stát musí účinně pomáhat při údržbě a opravách památek. To je výhodná investice do zkulturnění naší země s vysokou návratností. Vnímáme i potřebu pomoci katolické charitě a dalším, nejen církevním organizacím, které se starají o staré lidi a bezmocné nebo umírající. Opět tu je potřeba změnit stávající systém. Dámy a pánové, SPD navrhuje, aby vláda připravila kontrolní audit, který stanoví skutečnou výši náhrad za ukradený majetek.
Omlouvá se pan poslanec Mikuláš Peksa od 9.30 do 12.30 z pracovních důvodů. S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Chovanec a s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kováčik.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, řeknu vám to krátce. Není to hlavní ani úvodní vystoupení předkladatele. Je to jenom reakce na to, co slyšíme v médiích, na to, co slyšíme i tady při zahájení dnešního jednacího dne. A já si neodpustím několik stručných reakcí na obvinění, která na naši hlavu padají. Tak především to první obvinění, že to je z naší strany pouze test soudržnosti vládní koalice. Já nevím, jakým způsobem se udržuje soudržnost vládní koalice ANO a ČSSD. Takže to je směrem k těm, kteří mají pochybnosti o tom, že důvodem KSČM, nebo klubu KSČM, na svolání této mimořádné schůze, a znovu děkuji všem, kteří to pochopili a podepsali nám to, a bylo vás 65, to není málo. To se dnes stát nemůže. Jestli vůbec necháte dojít na hlasování o jednotlivých návrzích. Já ovšem jsem docela příjemně překvapen tím, že na rozdíl od předchozích volebních období náš návrh zákona, který my považujeme za poměrně důležitý, je alespoň projednáván. Ale nejsem rád. Protože pravdu má paradoxně pan kolega Benešík, i když trošku jinak. Já odpovím jinou demagogií. To je prostá úprava.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan poslanec Rakušan.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že záměrem církve není majetek zdefraudovat, jak tomu bylo za dob socialismu, ale naopak naložit s ním k užitku všech, věřících i nevěřících.
Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.
I sami příslušníci Státní bezpečnosti to nazývali Kolej.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Benda.
Pane poslanče, v rozpravě Poslanecké sněmovny jste dnes tendenčně parafrázoval jeden můj výrok. Upřesňuji, že v roce 2012 jsem napsal do časopisu Protestant toto: Státy, i ty zlotřilé a ujařmené vedoucí úlohou diktátora či strany, konfiskují, zabavují, vyvlastňují, odnímají, znárodňují, zestátňují, ale nekradou. Emocemi zatěžkané termíny znesnadňují věcnou debatu. Stejně tak nadále tvrdím, že stát komunisty ovládaný církvi katolické křivdil a ubližoval, mimo jiné i nespravedlivým odnímáním majetku. Prosím, ať už si nikdy moje jméno neberete do úst. Miloš Rejchrt, evangelický farář ve výslužbě. Tak to jen k tomu, co tady pravidelně od pana kolegy Grebeníčka zaznívá.
Prosím. Ano, zaznamenal jsem váš procedurální návrh. Přivolám poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále, na hlasování. Prosím nyní, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Takže prosím pěkně, už to nezkoušejte. Žádné analýzy nejsou, jsou pouze fakta, která říkají, že není co analyzovat. Prostě ten výpočet byl udělán účelově a cokoli, tak ho vždycky potvrdí.
Paní poslankyně Balcarová se nehlásila, to byl jen důsledek hlasování. Na řadě je s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Černohorský. Prosím, pane předsedo.
On ho kupoval za relativně vysokou cenu, za 150 tisíc korun za hektar. O žádný jiný spor zde, přátelé, přece nejde.
Děkuji za slovo.
Poprosím vás, abyste se už posadili na svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli mám informaci, že s náhradní kartou číslo 5 hlasuje pan poslanec Berkovec, s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje paní poslankyně Kozlová. Pozvánka vám byla rozeslána i rozdána přes poslanecké kluby v pátek dne 7. prosince tohoto roku. Na začátku nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Valentu a pana poslance Petra Vránu. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Tak a teď budeme číst trochu delší seznam omluvených. Ještě dorazila omluva pana poslance Klause od 10.20 do 13 hodin z pracovních důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 25. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. S přednostním právem se mi právě přihlásil pan předseda Radim Fiala.
Takže není to žádný návrh, je to jenom prostě oznámení, aby bylo naprosto jasné, jaké zastáváme stanovisko. Součástí tohoto paktu jsou ustanovení, která jsou v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny České republiky, zejména pokud se jedná o přerozdělování uprchlíků a návratové politiky. Bohužel tady není ministr zahraničí pan Petříček, ale i tak žádáme vládu, aby k této věci zaujala minimálně zdrženlivé stanovisko.
Prosím.
Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit pouze krátce k programu jednání této mimořádné schůze. My jsme při předchozím projednávání tohoto předmětu řešili zcela zásadní problém.
Tento shromážděný dokladový materiál byl porovnán s evidencí poskytnutou církevními a náboženskými společnostmi a dále porovnán pomocí archivních materiálů týkajících se záboru církevní půdy během pozemkových reforem. Na rozdíl od restitucí na základě zákona o půdě se v případě majetkového vypořádání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi předpokládalo, že platí, že naturální restituce bude pouze částečným prostředkem majetkového vyrovnání, protože osobou povinnou bude pouze stát. Naproti tomu obce, kraje, fyzické osoby nebo nestátní právnické osoby nejsou podle navrženého zákona o majetkovém vyrovnání povinnými osobami k vydání majetku a majetek si tedy ponechají ve svém vlastnictví. Pro účely ocenění původního církevního majetku bylo využito průměrných cen nemovitého majetku v České republice zjištěných na základě statistických metod a odborných odhadů, které byly následně aplikovány na původní majetek církví a náboženských společností. Nicméně když se podíváme na ten proces, který tady běžel čtyři roky, tak ten proces byl velice podrobně sledován. Byla tady zřízena komise na úrovni vlády, kde byly zastoupeny rezorty Ministerstva financí, Úřadu vlády, Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství. Za celé čtyři roky nebyly vzneseny ze strany představitelů ČSSD ani hnutí ANO námitky na to, že tento proces probíhá v rozporu se zákonem, že jsou vydávány majetky, které by neměly být vydány. Ale zamyslel se také někdo nad tím, že oproti většině restituentů tady tento stav trval 25 let, než se vypořádal? Kdo znáte třeba objekty kláštera Želiv, tak to je krásný úkaz toho, jak stát sebral majetek v roce 1948 a v jakém stavu ho po 65 letech vrátil.
Děkuji, pane poslanče.
Podívejme se, kdo byl v té komisi, jak byla složena. A to rozhodnutí a jasné zadání tam bylo jako červená nit přes celé jednání v rámci církevních restitucí.
S faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.
Ale to není asi teď rozhodující.
Tu skupinu měl jako předseda na starosti pan premiér Sobotka, takže sociální demokraté tam byli zastoupeni. Následně ministr financí, tedy Andrej Babiš, dnešní premiér, takže hnutí ANO tam bylo zastoupeno. A pak dva rezortní ministři - ano, mé jméno a můj kolega Daniel Herman, protože dva rezorty k tomu jako kultura a zemědělství měly také co říci. Takže není pravda, že by se tam potkalo pět členů vlády a řeklo si u kafe, jak je to super, jak to všechno běží.
Do obecné rozpravy je přihlášena ještě paní poslankyně Kozlová, která zde ještě není. Takže se ptám, zda se někdo jiný hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom na závěr chtěl zareagovat na některé poznámky, které zde padly v obecné rozpravě. To je demagogie. A že by tu byla zpochybňována role Ústavního soudu? Nikdy nic takového zde nezaznělo. Nicméně pan poslanec Jurečka vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovořil o nějakých číslech.